Žádnou další podrobnější odpověď ani nežádám.
Poprosím paní poslankyni Balcarovou, ta ovšem není přítomna v sále, tak dle jednacího řádu tato interpelace propadá. Prosím, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, prezident Biden chce celosvětově dohodnout určitou formu minimální sazby korporátní daně. Naše Ministerstvo financí se k tomu do médií vyjádřilo negativně, že to, cituji, "znamená riziko omezení suverenity zemí v oblasti zdaňování příjmů". I pro Česko by to znamenalo kolem 10 miliard korun plus minus v rozpočtu navíc. Můžete tedy negativní postoj ministerstva trochu rozvést, abychom mohli do svých úvah zapracovat i váš pohled?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, ráda ho rozvedu. Já to velmi ráda vysvětlím. Já jsem naopak uvítala aktivitu nové americké administrativy v čele s panem prezidentem Bidenem, který řekl, že se chce vrátit k jednacímu stolu třeba i na téma zdaňování digitálních různých gigantů nadnárodních napříč světem. A pak to trochu posunul a řekl, že nechce řešit jenom zdanění digitálních firem, ale že chce řešit zdanění globálních firem. Já to velmi podporuji, protože tady jsou obrovské nespravedlnosti. My chceme znát parametry toho návrhu a já jsem to jenom řekla, daň z příjmu, což je i korporátní daň, zatím byla vždy a je výsostně národní politickou otázkou. A pak musíme znát přesně střeva. Já chci zdanit globální giganty, pozor, chci! Digitální firmy, klasický příklad, a možná to nejsou jenom ony. Ten návrh byl poprvé oficiálně přednesen minulý týden. Nejde tedy nově o řešení digitální ekonomiky, ale chtějí se řešit všechny nadnárodní společnosti. Já říkám, proč ne.
Vážená paní ministryně, 40 % firem musí vracet plně nebo částečně podporu z programu Antivirus. Vracet pomoc kvůli administrativním pochybením popírá základní smysl programu a tím je pomoc firmám, které mají nebo měly omezenou nebo zakázanou činnost opatřeními vlády. Spousta firem řešila a řeší existenční problémy a zároveň neměly zkušenosti s administrací vládních programů. Chyba se pak lehko stane, proto by měla být na místě určitá tolerance a nějaký opravný prostředek. Už 6. října minulého roku vás vyzval podvýbor pro podnikatelské prostředí, abyste hledala způsoby, jak kompenzační podporu nekrátit, takže se chci zeptat, co jste pro to konkrétně udělala? Chci se vás zeptat, z čeho mají brát peníze na vrácení peněz, protože pro některé to může být definitivní tečkou za jejich podnikáním.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová také není přítomna, její interpelace rovněž propadá. Pan poslanec Petr Bendl tady není, ještě jsem ho nevyvolal.
Děkuji, vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku. Moje otázka je velice jednoduchá. Kdy se otevřou služby a obchody? Lidi na to čekají. V mé předešlé interpelaci jsem se ptala na vás, jak ty testy budou vypadat, kde se budou testovat? Nikde se tohle nedá dočíst. Moje otázka je tedy jasná: Kdy se otevře ekonomika? Podle mě nemůžeme déle čekat, protože lidi jsou naprosto zoufalí, obchodníci jsou zoufalí. Dneska jsem zrovna četla, že mnozí obchodníci mají v plánu již otevřít i přes zákaz na konci dubna. Jaký má vláda plán? Protože bez plánu si myslím, že asi nelze postupovat.
Děkuji, na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně. Není přítomen, jeho interpelace propadá a interpelaci přednese pan poslanec Radek Koten.
Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, já bych se vás chtěl zeptat ve věci pohybu dětí v základních školách - tedy děti některé už chodí do školy, ale bohužel, co se týká pohybových aktivit, tak jsme na tom velice špatně. Další věcí, která by mě zajímala, proč například nyní nejsou žádné zájmové aktivity, kroužky, které ve školách byly provozovány, a nyní, i když rodiče je mají předplaceny, tak to stále nefunguje. Kdy se tedy vrátí zbytek dětí do škol? Já mám někdy takový pocit, že bychom se tady mohli utestovat.
Na interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.
Také bych se vás ráda zeptala, zda plánujete ještě letos otevřít dotační titul, který bude na rozšíření základních škol s minimální investicí nad 50 milionů korun.
Děkuji a další interpelace na pana ministra Roberta Plagu.
Vážený pane ministře, obracíme se na vás v souvislosti s testováním žáků ve školách. Myslíme, že valná většina rodičů dětí školou povinných s nadšením přivítala postupný návrat žáků do škol, avšak co už většinu z nich tolik netěší, je povinné testování těchto dětí, které neprobíhá jednou, ale dvakrát týdně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, než zahájíme třetí jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny, rád bych vám připomněl, že 15 minut po skončení bodu 526, tedy odpovědí členů vlády na písemné interpelace, budeme pokračovat v 93. schůzi Poslanecké sněmovny. Dnes, ve čtvrtek, slaví narozeniny paní poslankyně Alena Gajdůšková a pan poslanec Ivo Vondrák. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnes opět z důvodu pandemické situace jednáme v polovičním počtu. Konstatuji tedy, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Předseda vlády je omluven, takže v jejím projednávání nebudeme pokračovat, nebo respektive ji ani není možné otevřít. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Ten je omluven, takže tuto interpelaci nebudeme otevírat. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, takže nebudeme otevírat. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat. Dále je zde interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od pana poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaného OSPODu. Tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a nebudeme ji tedy projednávat. Dále je zde interpelace na pana premiéra od pana poslance Pavla Žáčka ve věci utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, a nebudeme ji tedy projednávat. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, takže nemůžeme zahájit projednávání. Tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany. Ministr obrany není přítomen, takže nebudeme projednávat. I tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany, takže nemůžeme projednávat. Zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. A poprosím o klid v sále. Zahajujeme jednání. Děkuji. Svolám kolegy do sálu a požádám všechny přítomné, aby se přihlásili svými kartami. Pokud se nám počet přihlášených nenaplní, tak budeme postupovat, jak jsme si ustálili zvykem, to znamená, že toto hlasování odložíme na konec bloku interpelací. Vypadá to, že se nám dostatečný počet přítomných na to, abychom mohli hlasovat, nesejde.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Na řadě je paní poslankyně Věra Kovářová. Přednese interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, připraví se pan poslanec Jelínek.
Vážený pane ministře, dle vládních opatření platných od tohoto týdne zůstávají i nadále zavřené dětské skupiny. Rodiče těchto dětí se ocitají ve složité situaci, kdy nemohou svým dětem zajistit srovnatelnou péči a zároveň se naplno věnovat svým pracovním a jiným povinnostem, což je zejména pro rodiče samoživitele existenční problém. Pracovníci v dětských skupinách jsou navíc, stejně jako pedagogický personál ve školách, přednostně očkováni. Ptám se tedy, proč dostaly zrovna dětské skupiny pomyslného Černého Petra. A využiji ještě této příležitosti a zeptám se, týká se to také lesních mateřských škol, což jsou malé skupinky dětí. Ty jsou také zavřené, respektive mohou tam jen předškoláci. U mateřských škol, tam mohou být předškoláci do 15 dětí. Proč tomu tak nemůže být u lesních mateřských škol, když tam jsou děti tak právě kolem počtu 15 dětí?
Nevím, co jaké míry už slyšel tu interpelaci a je schopen reagovat. Jestli ano, tak vám samozřejmě dám slovo, pane ministře.
My jsme to právě dneska řešili s právním oddělením a řešili jsme tento dotaz. Datum samozřejmě nevím ještě, ale já myslím, že to bude velmi brzo. Jinak jestli jste měla ještě nějaký jiný dotaz...
Děkuji, pane ministře, že jste dorazil zrovna na moji interpelaci. Mám tomu tedy rozumět tak, že dětské skupiny právě proto, že jsou to tak malé kolektivy, by mohly být otevřeny, a to znamená i lesní mateřské školy, nikoliv lesní kluby, ale mateřské školy, protože ty děti se pohybují vesměs venku a jsou to také malé skupiny? Takže se ptám, zda skutečně jsem tomu rozuměla správně, že jste o tom jednali a že je naděje, že by se to mohlo upravit.
Děkuji. Pan ministr má zájem reagovat. Tak to byla rychlá odpověď. Další na řadě je pan poslanec Pavel Jelínek. Bude také interpelovat ministra zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Nyní se mohou registrovat osoby nad 65 let. Mladší ročníky přijdou na řadu snad na konci léta. Z jakých čísel tato doba vychází? Naopak očkování v době, kdy očkovaný má vysokou úroveň protilátek, může být potenciálně nebezpečné a může narušit imunitní systém? Zvažujete možnost testování na protilátky před aplikací očkování, nebo je to pro vás marginální otázka? S tímto souvisí i další otázka, zda člověk držící covid pas na základě očkování a člověk, který má vysokou úroveň protilátek po prodělání nemoci, jsou z pohledu imunity v něčem rozdílní? Dodnes jsme nedostali jasnou odpověď, jak dlouho působí protilátky po očkování.
Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, máte pravdu, určitě je tady spousta otevřených otázek, které je potřeba potvrdit nebo vyloučit. Probíhají klinická sledování. Na druhou stranu existují data, která ukazují, že třeba je to až šest měsíců, čili je to velmi individuální. Na druhou stranu hladina protilátek je dobrým indikátorem k tomu, abychom věděli, že máme nějakou ochranu, ale je to ochrana vlastně v té látkové části čili protilátkové části ochrany proti virové infekci, a u virových infekcí běžně je velmi důležitá také buněčná imunita. Takže pacient skutečně může být třeba i dlouhodobě chráněn proti virové infekci, a přitom nemusí mít detekovatelnou hladinu protilátek po prodělané infekci. Třeba uvažujeme o tom, poskytnout lázeňskou péči těm pacientům, kteří prodělali infekci COVID-19, v současné době tedy ty tři měsíce, ale naši epidemiologové zkoumají situaci, jestli by to nemohlo být ještě šest měsíců, právě po dobu, kdy je detekovatelná protilátková imunita.
Děkuji a požádám pana ministra o odpověď.
Takže není velkým překvapením, že ten záchyt je malý, a není to tím, že by ty testy nefungovaly, ale je to tím, že opravdu ve zdravé populaci nemůžeme dneska očekávat víc nemocných, než kteří jsou podle statistiky v tom průměru. To je samozřejmě spekulace, ale i to některá data dokládala. Naše statistiky tedy tak úplně jednoznačné nejsou. Takže testování má samozřejmě vědecký podklad a je nástrojem k tomu, abychom identifikovali zdravé a nemocné, a je to v podstatě i argumentem pro ty, kteří se bojí posílat děti do školy právě proto, aby se tam nenakazily. Čili to je ten druhý pohled na věc, že musíme nabídnout nástroj, který by to umožnil. PCR testování by mělo být pochopitelně ještě účinnější, přesnější, pohodlnější. Třeba Akademie věd testovala svoje zaměstnance. Pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, děti nejsou rizikovější skupinou. V dalších institucích jsme přistoupili ke kompromisu a zatím ho děláme jenom jednou týdně, ale není to tím, že by to u dospělých stačilo, ale je to tím, že je to logistický problém. Zase tam mohou být nějaké barvy. Tady nečekáme, že by ta tyčinka byla nějak speciálně barvena, protože by to byla jenom zbytečná investice, takže bych tam nějaké složité látky nečekal. Navíc ten kontakt je tak krátký, že i třeba kdybychom čekali v těch plastech nějaké ftaláty, tak je to opravdu extrémně malá doba.
Další v pořadí vystoupí s interpelací pan poslanec Radek Koten, s interpelací rovněž na pana ministra zdravotnictví.
Vážený pane ministře, já bych měl na vás několik otázek. Samozřejmě to přímo souvisí i s dětmi a s tím, jak jsou testované ve školách. Já když si představím, že těm dětem by se měla strkat nějaká delší špejle do nosu, tak mě tedy opravdu běhá mráz po zádech.
Měla jsem tiskovou konferenci o hospodaření krajů a obcí, takže tam jsem to prezentovala na konkrétních grafech, číslech, najdete na mých sociálních sítích nebo na webu Ministerstva financí, jak je to s hospodařením, jak skončily obce v přebytku, a já z toho mám upřímnou radost a chci, aby investovaly. Takže my vedeme pouze debatu o tom, zda je reálné to skutečně proinvestovat, takže to je to celé, protože Ministerstvo financí musí mít příjmy, když prostě rozpočtové výdaje proti těmto výdajům, a chce tedy vědět, aby to nezůstávalo v nespotřebovaných nárocích, aby se to skutečně utratilo. Co se týče programu Prstenec I, tak je stejně...
Není to jenom případ naší obce Chýně, ale i Berouna a mnoha dalších.
Děkuji, já to dopovím. Ve střednědobém výhledu MF již v loňském roce bylo zajištěno navýšení prostředků pro MŠMT tak, aby program mohl být zahájen již v roce 2021, my jsme to navyšovali loni. To je jediné, o čem vedeme řeč. Já si myslím, že za ty poslední roky se v tomto udělal velký kus práce, a bylo by škoda v něm nepokračovat, takže my v něm určitě pokračovat chceme, je to důležité, vzdělávání, školy, děláme pro to všechno a věřím, že dojde k zapojení všech rozpočtu a že to prostě společně zvládneme.
Další interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl na pana ministra Miroslava Tomana.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, moje otázka je jednoduchá. Množí se v České republice škody napáchané vlkem, o jehož původu jsou často velké pochybnosti. Ministerstvo životního prostředí a orgány ochrany přírody často nereagují na potřebu případného odstřelu vlka, neboť hledají argumenty, proč tak nečinit.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
A takhle to cítí spousta dalších lidí, protože tím jenom, že budeme nakupovat oblečení pro malé děti, tak ty samozřejmě to potřebují nejvíc, protože rostou, ale bohužel díky covidu narostli i dospělí, ale bohužel do šířky.
Digitální poplatek na platformě OECD. Víte, že jsem i sem jménem vlády poslala zákon o digitální dani, což už bylo z nějakého takového zoufalství, že to nikdo neřeší.
Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku.
Děkuji za slovo. Tak by mě zajímalo, jestli ty náklady bude platit lékař, který vakcínu aplikoval, anebo jestli tyto náklady ponese stát.
Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů. Slovo dávám panu poslanci Jakubovi Jandovi, aby přednesl svoji interpelaci na Petra Arenbergera, ministra zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, musím bohužel konstatovat, že jedním z vašich prvních úkonů byl zmatek, který jste vnesl do podmínek pro amatérský a rekreační sport, což mimo jiné dopadá i na děti a mládež. Se znepokojením sleduji zprávy, jak trpí nedostatkem pohybu. Snad víte, jaké negativní dopady to na ně a na jejich celkový zdravotní stav může mít v budoucnu. Řešení se přitom nabízí. Děti jsou ve školách testovány, tak proč je ve větší míře nepustit i na sportoviště? Vše se dá přece vyřešit i rozumněji - dodržováním běžných i zpřísněných hygienických opatření. A chci věřit, že toto nikdo z nás nechce. Ptám se tedy, kdy dáte alespoň trošku jasnější slovo, jak to bude s restrikcemi a možností volného pohybu lidí včetně sportování. Je tu více než 10 milionů tazatelů, kteří si zaslouží odpověď, a mezi nimi i děti a mládež, o něž by nám mělo jít v první řadě.
Jako další byl vylosován pan poslanec Marian Bojko a bude interpelovat ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Ještě jednou dobrý den. Už to řeší Nejvyšší správní soud. Policie predikovala, že dodržování tohoto nebude vymáhat. Jak je přinutíte, aby to nedělali? Pohybovat se venku s rouškou na ústech je prostě nesmysl, který nikdo z Ministerstva zdravotnictví není schopen relevantně odůvodnit. Na základě jakých kritérií otevřete koupaliště? Dokážete se k tomu vyjádřit? Pohyb venku je ten nejzdravější, ale bez roušky! Když je učitel negativní, děti jsou negativní, proč mají proboha sedět ve škole v roušce? Podle Nejvyššího správního soudu odporoval zákonu, protože neměl žádné odůvodnění.
Vážený pane nepřítomný ministře, ráda bych se vás zeptala na problematiku plastového výmětu, tedy odpadu z vytříděných plastů. Na úvod bych zmínila skutečnost, že nikdo nezpochybňuje, že přibližně 30 % obsahu žlutých popelnic je možné úspěšně recyklovat. Se zbytkem obsahu zmiňovaných nádob však nyní vzniká velký problém, neboť na současném trhu s druhotnými surovinami pro ně není odbyt. Zároveň Ministerstvo životního prostředí ve svém metodickém pokynu uvádí, že je možné v tuto chvíli směřovat 15 % tohoto využitelného materiálu na skládky. Ve světle těchto skutečností se tedy ptám, jak mají třídicí linky, odpadářské společnosti, zpracovatelé a obce tuto situaci řešit. Tyto organizace připravují otevřený dopis k vašim rukám, ale využívám i této možnosti a pokládám tuto otázku.
Čili zatím jsme nedělali rozdíly mezi tím pacientem, který prodělal a neprodělal onemocnění.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.
Takže z vaší odpovědi jsem asi rámcově zjistil, že je určitý rozdíl mezi očkovaným člověkem a po prodělání nemoci. Nicméně i očkování je vyprovokováním imunitního systému k tvorbě protilátek. Proto je absolutně nepochopitelné dávat bonus, například za mě v podobě covid pasu pro očkované, a ty, co ne vlastní vinou onemocněli, trestat nemožností využívat výhody byť dočasné imunity. Zvažujete možnost umožnit těm, co si na vlastní náklady nechají zjistit výši protilátek, využívat podobné výhody jako očkovaným lidem?
Pan ministr má zájem odpovědět, takže mu předávám slovo.
Myslím, že určitě stanovení protilátek je jedna z možností, jakým způsobem identifikovat relativně málo rizikového pacienta.
Já vám děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, já bych se chtěla zeptat - a můj dotaz je velmi jednoduchý: až tedy, pokud doufám, velmi brzy otevřete všechny služby, obchody, jak to bude vypadat?